V tom případě přistoupíme k hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?
Předtím, než vznesu druhý dotaz, chci potvrdit slova pana kolegy Stanjury. Tohle opravdu nikdo nevnímá jako osobní rýpnutí. Tahle politická priorita by nás samozřejmě velmi zajímala. Co bude pro vás důležitější?
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová. Děkuji paní poslankyni.
Já jenom krátká poznámka k předchozímu vystoupení. Nic, jenom upozornění.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Eviduji tento návrh na zkrácení. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Kubíček, který ruší svoji přihlášku. Dále pan poslanec Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nejsem si úplně jist, jestli jste neměl nabídnout závěrečná slova po obecné rozpravě, nicméně já chci, abyste si všimli, jak projednáváme tak důležitý zákon.
Pan Kalousek říkal, jak bojoval. Chystáme dopis na Komisi a už jsme jednali na úrovni ředitelů DG a já se chystám za panem komisařem Moscovicim a máme na to podporu hlavně od Rakouska, Slovenska, ale i ostatní - pan Scheuble, německý ministr financí, také přislíbil podporu.
Já jsem netvrdil, že tohle je z Chorvatska. Bude 370 tisíc hlášení měsíčně. Není to poslední poznámka. Já jsem předpokládal a věřím tomu a jsem si jist, že členy Hospodářské komory jsou poctiví podnikatelé, kteří chtějí bojovat s daňovými úniky, protože ten, kdo neplatí daně, je samozřejmě nekalá konkurence. Myslím, že tady není nikdo, kdo by hájil ty, kteří neplatí daně a přitom je platit mají. Myslím, že opak je pravdou.
Nyní s přednostním právem pan ministr financí Andrej Babiš.
Nejdřív vybrat, potom snížit. Výkaz DPH podle mého názoru, jak jsem se ptal ve firmách, nebude stát firmy de facto skoro nic.
Děkuji panu ministrovi. Nyní paní poslankyně Jana Fischerová.
Já velice děkuji za slovo. Na ty prosím nezapomínat, vážený pane ministře.
Děkuji paní poslankyni Fischerové. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.
Změna je pět pracovních dnů.
Děkuji panu poslanci Raisovi. Dalším řádně přihlášeným je paní poslankyně Radka Maxová. Děkuji paní poslankyni Maxové. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně pana ministra? Je tu žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji.
Teď k těm obnovitelným zdrojům. Já tedy odmítám, abychom měli takovou tu celoplošnou odpovědnost. Kdo se podívá, jak hlasovaly jednotlivé kluby v okamžiku, kdy ten proces startoval, tak my jsme byli jediní, kteří hlasovali jako jeden muž proti. Můj kolega Martin Říman varoval před důsledky, před tím, že nás to jednou bude stát desítky miliard. Tehdy se mu mnozí smáli. Dneska jsme v problému, že existuje 44 miliard ročně a my debatujeme o parametru, kolik z toho zaplatí státní rozpočet. My jsme podporovali ten nepřímý podíl, to znamená, že se zvyšuje podíl státního rozpočtu. Tady se zase obáváme, že může být nový problém. Nicméně abychom to dali do souvislosti, tak mně se nezdá postoj české vlády k novému klimatickému balíčku. Sice jako bychom vyhráli, že těch 27 % ještě není rozpočítáno, ale mě by zajímalo, jak se to mezi ty země bude rozpočítávat, když už se k tomu vláda hlásí. Jenom říkám od kolegů z europarlamentu, že tam se o tom vede živá debata, protože celý kontinent pak nebude konkurenceschopný, když přijmeme ta evropská pravidla. Já bych tady volal po větší aktivitě české vlády a větší ochraně našeho průmyslu a našich domácností. A pokud někomu připadá, že je to předčasná debata, tak není. To rozhodování pak není vůbec jednoduché, kterou cestu, když obě dvě jsou špatné, zvolit. A poslední výhrada, kterou mám k tomu tisku, a není jenom k panu ministru Mládkovi, ale obecně. Protože velmi často, a máme i tu zkušenost z minulosti, se vymlouvali na Brusel naši, kteří to tam z různých důvodů podsunuli. Velmi často za to mohla Praha, když to takhle zjednodušíme na ta hlavní města třeba v naší republice. A u tak rozsáhlého tisku mě to obzvlášť zajímá. Možná ta základní otázka, kterou doplním předtím ty konkrétní, proč to vlastně máme na té mimořádné schůzi jako jediný tisk v prvém čtení, a proč se tedy řádně nedokončil legislativní proces ještě na té vládní úrovni. Taky jsme spěchali, taky jsme to kutili ve výborech a dopadlo to pak špatně.
Klidně bych to tak mohl udělat. Také nebudu vyjadřovat svůj názor na řešení těchto problémů. Ale to, co postrádáme, ať už se dneska dohodneme na jakémkoliv řešení, jsou data. Je zbytečné spekulovat o tom, jestli nějaké domácnosti nebudou šetřit, protože to vyjde levně, protože prostě nevíme, kolik jich je. Nevíme, kolik to zdraží elektřinu, dodávku elektrické energie domácnostem s vyšší spotřebou. Byl tady také požadavek, a zaznělo to tady, po státní energetické koncepci, která má být předložena do vlády. Prostě konstatuji, že nemáme k dispozici data, a velmi bych apeloval na Ministerstvo průmyslu a obchodu - také nevíme, kolik bude stát a za jak dlouho se může předělat několik milionů smluv. Velmi bych apeloval, abychom tato data, až to budeme projednávat, protože projednat se to musí někdy, abychom je měli k dispozici, aby je MPO dodalo.
Já tedy budu reagovat na slova svého předřečníka pana předsedy Pilného. Nejsou žádné. Dopady na územní a samosprávné celky, obce, kraje - ne. Dopady na životní prostředí - ne. Tak toto je důvodová zpráva, kterou nám předložilo Ministerstvo průmyslu rukou ministra průmyslu.
Nyní má s přednostním právem slovo pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
To se musím velmi výrazně ohradit proti tomuto, protože tento zákon prošel řádně Legislativní radou vlády, prošel jí několikrát, nebyly zkracovány žádné lhůty, byly na to speciální pracovní komise, po kterých tady volal pan předseda Stanjura. To všechno proběhlo. Zároveň taky máme ambici, a to neskrývám, aby tento zákon vstoupil v platnost 1. července příštího roku, tak aby došlo k určitému zlepšení konkurenceschopnosti pro český průmysl. Já bych chtěl říct, že také to číslo, že bylo tisíc připomínek - ale to nejsou nevypořádané připomínky. To je tisíc připomínek v procesu vytváření toho zákona a to není nic divného u materie, která je takto komplikovaná, jako je tento zákon a související. To je tak v zásadě vždycky. Tento úřad si sám sobě nemá psát paragrafy, podle kterých bude regulovat. Bylo by to jako policista, který by si psal sám sobě paragrafy, jak má vyšetřovat. Proto je to oddělené.
Svým způsobem to chápu, protože skutečně v karuselových obchodech je ukryto gros daňových úniků nejenom na území České republiky, ale v celé Evropě. DPH bohužel je daní, která je nedostižná v oblasti statistiky, účetnictví a výkaznictví, to je geniální vynález. Má jednu takovou drobnou slabinu - je to daň pro džentlmeny. Tvůrce tohoto systému a zákonodárce, který schvaloval, předpokládal, že nikdo nebude vymýšlet nic jiného, než že tu daň bude platit. To bohužel není pravda nejenom v České republice a ten problém trápí celou Evropskou unii. Ale nic z toho, o čem pan ministr mluví, se v tomto návrhu nevyskytuje. V tomto návrhu se vyskytuje jenom zbytečná byrokratická zátěž navíc, aniž by si kdokoliv z nás, kdo nějakým zápasem s daňovými úniky trávil kus života, dokázal představit, čím to bude vyváženo. Čím ta administrativní zátěž bude zaplacena. Kde je ten efekt. Já ho tam prostě nevidím. Netvrdím, že musím mít pravdu, ale v takovém případě bych to velmi rád uslyšel, kde ten efekt je. Proč se stane, že začneme vybírat tu daň intenzivněji, proč tam naopak chybí věci, které bych tam očekával. Myslím si, že se hodí v této souvislosti říct, že jakkoli pan ministr neustále bojuje verbálně s daňovými úniky a ohromuje veřejnost mediálními projekty typu Kobra a hovoří o svém zápase s karuselovými obchody, který, obávám se, bude mít naprosto nulový výstup - a já mu to nebudu vyčítat. Já jsem tomu věnoval tři roky intenzivní práce a samozřejmě jsem nedosáhl žádného výsledku v dohodě mezi osmadvacítkou s reverse charge a obávám se, že pan ministr dopadne úplně stejně. Po několika letech usilovné práce dopadne stejně. Že výběr DPH sice roste v porovnání s minulými lety, ale klesá oproti růstu tržeb. Já jsem si to v tom materiálu nepřečetl. Na jednání výboru od odpovědných pracovníků Ministerstva financí jsme se to nedozvěděli. Přiznám se bez mučení, že si to ani nedokážu představit.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Než dám slovo s přednostním právem panu předsedovi poslaneckého klubu ODS Zbyňku Stanjurovi, tak tu mám omluvy. Nejprve pan předseda Jan Hamáček se omlouvá z dnešního jednání od 16 hodin z osobních důvodů. A pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá dnes od 18 hodin. Nyní prosím s přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura.
Budeme se bavit teď o administrativní zátěži, která dopadne na podnikatele. To znamená zachovat kvartální povinnost těm, kteří mají kvartální povinnost platit DPH. To znamená, že ti, kteří - tady je černé na bílém, že na páchání daňové kriminality se značnou měrou podílejí ti, kteří mají kvartální plnění. Což je samozřejmě pravda. Nicméně když se bavíme seriózně o karuselových obchodech, tak se určitě nebavíme o milionových ztrátách, ale o miliardových.
A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, kdy eviduji dva přihlášené. Je to pan poslanec Vilímec a pan poslanec Bezecný.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, tento sněmovní tisk možná není až tak mediálně zajímavý, ale on významně ovlivňuje život obcí a krajů. Při pochopitelné snaze o nastavení jasnějších pravidel by tento tisk dostával především obce do naprosto těžkopádné pozice, kdy hrozilo při extenzivnějším výkladu, že každé poskytnutí dotace by z administrativního i časového hlediska bylo velmi náročné a téměř neprůchodné jak pro poskytovatele, tak i příjemce dotace. Mohu s potěšením konstatovat, že se tak skutečně stalo. Pozměňující návrh, který jsem podal společně s panem zpravodajem s ambicí odstranit v rámci možností administrativní náročnost spojenou s původním textem vládního návrhu. Takže i tak i po revizi rozpočtového výboru samozřejmě ten text bude určitě vytvářet daleko tvrdší prostředí pro obce i kraje. Děkuji za pozornost.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
Já bych ve stručnosti zdůvodnil pozměňovací návrh, který je vložen do systému. Hlavním cílem pozměňovacího návrhu je posílit transparentnost procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů. Předložený vládní návrh zákona předpokládá pouze zveřejnění záměru poskytovatele dotace a dále smluv uzavřených s příjemci. Tyto zveřejněné úkony proto neposkytují veřejnosti detailnější přehled o průběhu celého procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, ale pouze o jeho počátku a konci. V případě zamítnutých žádostí budou též poskytovatelé povinni k jednotlivým žádostem uvést stručné zdůvodnění jejich zamítnutí. Navrhované povinné zveřejňování seznamu žadatelů a příjemců je obvyklým institutem, který se naplňuje u různých kategorií dotací a návratných výpomocí.
Já si myslím, že je zbytečné neustále každý krok prostě podsouvat lidem, kteří o to v řadě případů ani zájem nemají.
Prosím, aby se ujala slova.
Já jsem vše důležité řekla při prvním čtení.
Děkuji, paní ministryně. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za zpravodajskou zprávu a vidím přihlášku pana poslance Romana Sklenáka. To nemohu, protože ještě jsem neotevřel rozpravu, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu a první s přednostním právem se hlásí pan předseda klubu ČSSD Roman Sklenák.
Děkuji za slovo.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme tedy jednat o tomto návrhu zákona i po 19. hodině. Nyní v obecné rozpravě paní poslankyně Alena Nohavová.
Inzerované odstranění duplicity textu v původně navrhovaném znění vypuštěním slov "zdravotního stavu" může mít za následek závažnější fakt dvojího možného výkladu. Vzhledem k tomu, že odstraňování duplicit je legitimním požadavkem a úkolem legislativního procesu, je třeba snahu o jejich odstranění podpořit. Je třeba tak ale činit právně a legislativně vhodným způsobem.
A můžete stokrát na tu zeď ukazovat a říkat "ta černá zeď je bílá", možná že to vaše noviny napíšou, ale ta zeď bude pořád černá. Můžete pořád říkat, že tři je víc než pět, ale kdo umí číst a taky trochu počítat, tak prostě bude vědět, že tři není víc než pět.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan ministr, po něm paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou.
Takže chci vás jenom informovat, tady mi píše pan náměstek Gregor, že těch pět miliard je skutečně zavázáno a čerpány nebudou. Takže nevím, jestli to stačí. Takže jsme ušetřili těch pět miliard.
Možná to jsou peníze, které dneska současná vláda má k dispozici?
Kdyby si pan poslanec Kalousek přečetl usnesení vlády, které je veřejné, které už je několik měsíců staré, kde vláda přijala jasné usnesení, že těch pět miliard korun neutratí z vládní rozpočtové rezervy - neutratí! To znamená, rozhodla se před několika měsíci, že sníží schodek státního rozpočtu právě o těchto pět miliard korun. Prostě nebyl žádný důvod, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, abyste tady vládu kritizoval. Neutratila je. Ano, děkuji. Já budu respektovat to, že uplynul tento limit.
Do rozpravy se hlásí pan předseda Kalousek.
Já rozumím vašemu rozhořčení, pane premiére, pravděpodobně proto, že jste tu diskusi nesledoval od začátku. Já byl bohužel uveden v omyl. On říkal, že je přesvědčen, že je tam nula. Pak ministr financí - nechci říct, že se probudil - dostal informaci od svého náměstka, opravil se, říká: ono to tak není, ono je tam pět miliard. Jestli je tam pět miliard, tak samozřejmě má kritika nemůže platit. Ta se odvíjela od informace pana ministra financí, že je tam nula. A proč tedy vláda tímto bodem vůbec zatěžuje Poslaneckou sněmovnu, když ty prostředky má k dispozici a stačilo by Poslaneckou sněmovnu pouze informovat, že z těch pěti miliard tedy tu jednu miliardu utratí za ty platy. Proč volíte mnohem složitější mechanismus, tomu nerozumím a na to jsem se chtěl zeptat.
Děkuji.
Děkuji. Poslouchal jsem vystoupení pana poslance Kalouska, poslouchal jsem vystoupení i pana ministra financí. Já jsem tady celou dobu v Poslanecké sněmovně a poslouchám ta vystoupení, která tady jsou k jednotlivým návrhům zákonů. Čili není to tak, že bych tady nebyl, nebo že bych dokonce debatu nesledoval, a proto musím říci, že ta debata probíhala trošku jinak, než nám to tady popsal pan poslanec Kalousek. On sem prostě přišel s tezí, že vláda utratila celou vládní rozpočtovou rezervu. Ty finanční prostředky jsou zavázány na základě veřejného usnesení vlády, je to součástí materiálů, které jsou veřejně publikovány, dají se dohledat na webu vlády. Tudíž tyto finanční prostředky byly dány stranou, tak aby nebyly zapojeny do výdajů státního rozpočtu, aby se o tyto výdaje státního rozpočtu snížil vládní deficit. A jestliže vláda tyto peníze zavázala, tak už s nimi nepočítá ve vládní rozpočtové rezervě. A nepočítáme s tím, že bychom je v letošním roce jakýmkoliv způsobem používali. Ano, platí tato informace, to znamená, že vláda v tuto chvíli nepočítá s tím, že by dále používala vládní rozpočtovou rezervu, a těch pět miliard korun jsme zavázali a nebudeme je v letošním roce utrácet. My jsme přece tady projednávali zákon o státním rozpočtu, ty peníze jsme stáhli do vládní rozpočtové rezervy.
Promiňte, pane premiére, ale nemáte pravdu. To, že je něco zavázáno, neznamená, že je tam nula. Je tam tedy pět miliard, které vláda zavázala svým usnesením.
Jenom vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Zahájil jsem hlasování číslo 10 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Daňové úlevy ve formě snížení zajištění daně nebo upuštění od zajištění daně jsou ve své podstatě veřejnou podporou, o které by měla být veřejnost informována. Navrhované znění není průlomem do daňového tajemství, protože nepředpokládá zveřejnění konkrétní výše zajištění ani částky, o kterou bylo zajištění sníženo. Případnou nestandardní cenovou politiku provozovatele daňového skladu či jiné nestandardní chování budou moci ostatní účastníci trhu srovnávat s informací o poskytnutí daňové úlevy. Navržené opatření tak celkově přispěje k větší transparentnosti a férovosti trhu s vybranými výrobky.
Já děkuji panu poslanci Lankovi. Dalším řádně přihlášeným je pan zpravodaj, pan poslanec Josef Vozdecký.
Takové víno nebo meziprodukty budou zničeny za přítomnosti úřední osoby správce daně, aniž by vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. Nyní se tedy, vážený pane předsedající, přihlašuji do podrobné rozpravy. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane ministře.